Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Philipp. Prosím, máte slovo.
Sám osobně nechci, aby mi někdo zřizoval nějakou schránku, nepotřebuji ji. Kdybych ji potřeboval, tak si ji zřídím, jsem dostatečně na to erudován. My tu nejsme od toho, abychom jim dávali zbytečné příkazy. Já vím, že občas slyším z řad především ANO, jak komunikují s občany, jak se jim vrhají kolem krku a jak jsou z toho nešťastní. Já jsem se ptal svých kolegů, jak to je, jestli chtějí, nebo nechtějí schránku. Nechtějí. Nic jim v tom nebrání.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ivo Vondrák.
Každý doporučený dopis? Tam přijít, vyzvednout si ho, napsat na něj odpověď a zase ho poslat zpátky? Vy asi nemáte co dělat!
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Ale ono nejde jenom o vás nebo o ty, kteří by to využívali. Takže uvědomme si, že to není jenom na dobu pohody a klidu, ale je to i na dobu, kdy je zle, a právě v této době se tyto nástroje extrémně osvědčily.
S další faktickou vystoupí pan poslanec Philipp. Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Nyní je přihlášen do rozpravy pan zpravodaj Králíček, poté vystoupí pan ministr Balaš.
Tam byl ten princip, že si ji můžete zrušit. Vám ji nikdo nenutí, té fyzické osobě ji nikdo nenutí používat.
Poslední poznámka. A proč je to ještě důležité? Aby si toho byli vědomi všichni ti, kteří by v budoucnu chtěli být agresory a něco podobného zopakovat. A mohl by to být i důležitý krok pro mírovou budoucnost Ruska. Podporuji tedy za náš klub, abychom schválili navržený text usnesení, které odsuzuje ruské útoky na civilní infrastrukturu a na civilisty, abychom si i prostřednictvím tohoto usnesení byli vědomi toho, jaké jsou to hrozby pro celoevropskou bezpečnost, a věřím, že se nám podaří přispět i právě k ustavení onoho zvláštního tribunálu.
Od 18.40 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Sadovský. Jsme ve všeobecné rozpravě, ve které nicméně už nikdo není přihlášen. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy podrobné? Ano, děkuji. Další se hlásí do podrobné rozpravy paní zpravodajka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Já bych se chtěl přihlásit k našemu návrhu usnesení, které jsem načetl v rozpravě.
Ano, děkuji pěkně. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Asi zřejmě nikoliv. Poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s dohodnutou procedurou. Paní poslankyně, prosím, budeme tedy hlasovat o jednotlivých usneseních. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh byl zamítnut. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat. Také děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Než se úplně rozloučíme, načtu ještě jednu omluvu. A jinak si dovolím oznámit, že přerušuji 45. schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že pokračovat v ní budeme zítra, to je ve středu 16. listopadu, cca 10 minut po skončení 44. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena v 9 hodin. A nejenom po skončení, ale i v případě přerušení 44. schůze.
Dovolím si vás všechny pozdravit.
Novelou nejsou zaváděna žádná nová práva a povinnosti. Nejedná se tedy o změny procesu zadávání, a proto i tento sněmovní tisk my podporujeme.
Děkuji.
Děkuji. Já bych ráda dvě věci. První tedy je, už to tady naznačil pan ministr, že by ten pozměňovací návrh podpořil, a to je tedy s ohledem na prodlevy v legislativním procesu předmětného vládního návrhu posunout účinnost, protože je nastavena na 1. ledna 2023, a to se jeví jako nereálné. Proto navrhuji změnu účinnosti vládního návrhu tak, aby nedošlo k retroaktivitě právního předpisu, zároveň však, aby nabyl účinnosti relativně brzy, neboť návrh napravuje nedostatečnou transpozici evropských směrnic. Navrhuji tedy, aby to bylo prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Je to potom pod číslem 1548, ale pak se k tomu samozřejmě přihlásím ještě v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Já dám příklad nějakých větších zodpovědností, například stát jako celek nese odpovědnost za zvládnutí pandemie nebo stát jako celek nese odpovědnost za kybernetickou bezpečnost, a přitom i v těchto řekněme postulátech, které jsou ze své povahy jednoznačné, často nacházíme různé byrokratické překážky. Detailně potom jsou samozřejmě ty kroky rozepsány i v odůvodnění navrhovaných změn k tomuto pozměňovacímu návrhu. Já bych se k němu potom v podrobné rozpravě přihlásil.
Děkuji.
To je tedy pozměňovací návrh můj a potom paní kolegyně Olšákové, pana kolegy Zuny a Šimka.
Já si dovolím dát procedurální návrh, že do doby, než bude jeden z těchto ministrů přítomen, aby tento sněmovní tisk byl přerušen.
Máme zde procedurální návrh na přerušení až do přítomnosti ministrů. přivolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím. Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. A prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Nicméně vidím zde pana ministra Ivana Bartoše, takže podmínka de facto byla splněna, ačkoliv ten návrh nebyl schválen. A budeme nyní pokračovat v projednávání dále. Přihlásil se s faktickou poznámkou pan ministr Blažek, ale nevidím ho tady, takže ho odmazávám. Chce vystoupit s faktickou poznámkou.
Já tady úpěnlivě poslouchám emotivní vyjádření.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně kolegové, nechci se mýlit, a myslím si, že vláda Miloše Zemana měla devatenáct členů.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pamatuju si sama, jak tady přišel pogratulovat Barboře Kořanové, že se to povedlo.
Vyčerpali jsme všechny faktické poznámky. Končím obecnou rozpravu. A táži se na závěrečná slova pana ministra? Není zájem. Pana zpravodaje? Hlásí se, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování. Zazněl v rozpravě návrh pana poslance Králíčka, návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Jenom připomínám, že jste byli všichni odhlášeni, a ještě jednou vás poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Ještě pro příchozí zopakuji, o čem budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu pana poslance Králíčka na zamítnutí předloženého návrhu. Pane premiére, hlásíte se? Ne, ne, dobře, odmazávám vás. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nenavrhuje, přistoupíme tedy k hlasování. Já se tedy ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Kdo je proti?
Pane ministře, já vás přeruším a poprosím všechny v sále, aby se ztišili!
Takže když jsme nic takového neslibovali ani prezidentu republiky, ani svým voličům, tak od nás nemůže nikdo očekávat, že něco takového navrhneme. Ano, je pravda, že my bychom pro takový návrh nehlasovali, ale s námi to nikdo nekonzultoval. Nikdo po nás nechtěl, abychom nějaký slib prezidentu republiky z opozičních lavic dávali. Ale beru to jako fakt. Takže ještě jednou mi dovolte, abych jménem vlády České republiky vás požádal, milé kolegyně, milí kolegové, aby Poslanecká sněmovna setrvala na svém názoru a svým hlasováním přehlasovala veto prezidenta republiky.
Děkuji za závěrečné slovo. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Ještě jednou jsem zagongoval a budeme tady hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Na základě jednání zahraničního a bezpečnostního výboru o situaci na Ukrajině bychom díky spolupráci s pány předsedy Ženíškem a s panem předsedou Žáčkem za malou chvíli rádi načetli usnesení, které odsuzuje stoupající intenzitu ruské agrese a politický režim Ruské federace a její metody označili za teroristické. K tomuto kroku již přistoupilo několik mezinárodních organizací včetně OSN a Rady Evropy i několika států, například Estonsko, Litva, Lotyšsko či Polsko. Ruská federace absolutně nerespektuje základní práva a svobody osob, záměrně útočí na klíčovou infrastrukturu i civilní objekty a snaží se tím zastrašit civilní populaci a narušit suverenitu ukrajinského státu, což odpovídá teroristickým metodám a porušuje Chartu OSN. Přestože tímto usnesením primárně reagujeme na nedávné raketové útoky na civilní cíle, a na Záporožskou jadernou elektrárnu, reflektujeme tímto usnesením na všechny dosavadní činy Ruska od invaze 24. února tohoto roku. Zde lze zmínit útok na mariupolské divadlo, v jehož troskách zahynuly stovky lidí, zdokumentovaná zvěrstva, ke kterým docházelo v Buči, Izjumu a dalších obcích, kde byly zdokumentovány důkazy vraždění, mučení, znásilňování a deportace civilistů. Také bylo opakovaně prokázáno užití mezinárodně zakázaných zbraní, například kazetové munice či fosforových bomb, které způsobují nadměrné utrpení a nerozlišují mezi civilisty a kombatanty.
Slíbil to a já si myslím, že i těmto lidem by mělo být umožněno v prezidentských volbách volit.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Marek Benda. Připraví se pan poslanec Radek Koten.
Ale k tomu, co tady zaznívá z hnutí ANO, já se hlásím k tomu, že jsem vládě velmi nedoporučoval zavádět do podzimních komunálních voleb zvláštní způsoby hlasování, protože to se nedá reálně provést.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Koten, připraví se paní poslankyně Petra Quittová.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Petra Quittová, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Děkuji. Tam to lze zajistit.
Řekla korespondenční, ale my jsme to všichni pochopili. Ale já o tom také budu možná chviličku mluvit. My bychom si to jako poslanci určitě zasloužili. Ty však byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové a z organizačních důvodů nevhodné." Tak si to, prosím vás, do příště pamatujte.
Děkuji za slovo. A my jsme neměli pouze komunální volby, my jsme měli i senátní volby, a já jsem přesvědčena o tom, že mělo těmto lidem být umožněno volit, a myslím si, že ten krok vlády byl špatný.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Lucie Potůčková, poté pan ministr Balaš.
Děkuji. To samozřejmě tak myšleno nebylo.
Paní poslankyně mi to vzala z úst.
V našem volebním okrsku byl rozdíl v senátních volbách 233 hlasů.
Děkuji, pane poslanče. Končím obecnou rozpravu. A táži se na závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem. Přednesu návrh usnesení.
Body 1 až 11 jsou v podstatě - nebo až 12 - jsou legislativně technické úpravy. Tolik asi opravdu ve velmi velké stručnosti k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další výbor, který se zabýval tímto tiskem, je výbor pro obranu. Například již nadále nebude vyžadováno předložení originálu bankovní záruky. Stejně tak dojde ke zmírnění vylučování dodavatelů z důvodu neprokázání složení jistoty a nově bude na rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení přistoupí, či nikoliv. Na základě navrhované právní úpravy nebude nadále vyžadováno, aby byly vybraným dodavatelem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci. A pak v neposlední řadě dochází i k rozšíření práv účastníků zadávacího řízení.
Prosím, máte slovo. Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Olšáková, a připraví se paní poslankyně Pošarová. Prosím, máte slovo.
Dobrý den. Přesto je třeba říci, že zásadním argumentem je právě výrazný růst cen ve stavebnictví, ale i v dalších oblastech, který ve spojení s vysokou inflací znamená, že se stávající regulace nepřímo stává restriktivnější.
Nebude ji mít. To znamená, není pravda, že by se to týkalo nějakých seniorů, kteří nechtějí komunikovat se státem a které bychom dostávali do nějakých nesnází. Stejně tak budu reagovat na pana poslance Letochu, prostřednictvím paní předsedající. Je to zase o tom, že ti lidé to mohou zrušit. Nemusí ji poslouchat, není pravda. Tak já se těším na tu Digitální agenturu.
Dobrý den, dámy a pánové.
A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.
Takže opravdu nedělejme z toho víc, než to je, a zkusme mít trochu nějakou vizi do budoucna. Ale pak se musí ta vize nějakým způsobem prosadit. A mě překvapuje, že zrovna od stávající vládní koalice posloucháme něco takového, čekal bych za účasti Pirátů pravý opak. My tady určitě nevynalézáme kolo, nepřicházíme s ničím novým.
Nyní je přihlášen do rozpravy pan ministr Balaš. Poslouchám tu rozpravu, každý máme nějaké zkušenosti. Jsou různé přístupy k tomu, jak zajistit to, co je nepochybně pozitivní. A nejsou jenom tak čiperní penzisté, jako je pan poslanec Vondrák, ale jsou také už pomalejší, starší, a ti s tím opravdu mohou mít problémy. Děkuji, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Robert Králíček.
Já se strašně omlouvám, ale mě prostě tohle rozčiluje. Od roku 2009 děláme tu pozitivní kampaň, a jaký je výsledek? Kdy jsme zaznamenali největší nárůst? Znova: ten senior musí mít minimálně mobilní bankovnictví anebo si musí projít procesem národní identity, a to fakt není jednoduché, to není založení e-mailu. Vy tady prostě - já nechci říct, že lžete, ale to jsou manipulativní věci. Ten senior, pokud si má zřídit elektronickou identitu, tak to není jednoduchá věc. To je poměrně už řekl bych složitější věc a je digitálně gramotný. A jak jsem říkal, pokud senior nechce elektronicky komunikovat, tak ať to nedělá, a v tom případě nebude mít tu datovou schránku.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák.